Já myslím, abyste si přečetl noviny svého šéfa.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan kolega Pelikán to zřejmě bere více osobně, než je zdrávo. Přečtěte si prosím pěkně, kdo s tím tedy začal. Na základě jakých pseudodůkazů? To byste jako člen vlády dělat prostě neměl.
Nicméně zase nebuďme na pana ministra financí tak zlí. Pokud jde o mou osobu, tak řekl, že jsem byl kdysi v nějaké vládě. Pak jsem zaznamenal nějaké české Palermo. Takže v podstatě já se nemám proč bránit. Pan ministr byl vlastně až moc přiměřený, bych řekl. Byl jsem v nějaké vládě. Já nemám důvod se bránit ani cokoliv vyčítat panu ministrovi.
Děkuji, pane poslanče. Po něm faktická poznámka pana předsedy Kováčika.
Vzhledem k tomu, že v úvodním projevu pana vicepremiéra zaznělo mé jméno, mám potřebu se zeptat: Pane vicepremiére, jak se kladou otázky v průběhu vyšetřování, aby nebyly pitomé? My jsme kladli otázky, které se snažily dostat na podstatu věci. Pan předseda komise řekl, že jsem používal svůj deníček. Ano, protože jsem si zapisoval výpovědi jednotlivých lidí, kteří přišli před komisi. Jste stále hnutí, dobře. Ale rozumíme si, o čem si povídáme. Z toho důvodu chci říct jednu věc. Ty otázky byly nepříjemné. Dostali jsme se ke spoustě věcí. A znovu říkám, závěrečná zpráva není pouhé konstatování, ale součástí závěrečné zprávy jsou dvě trestní oznámení.
Následují faktické poznámky. Pan předseda Kováčik, pan předseda Stanjura, pan ministr Babiš.
Poměrně věcná diskuse k poměrně věcné zprávě a jasným závěrům, dvě trestní oznámení a návrh konkrétního usnesení, se tady zvrhla v koaliční zabíjačku. Jenže volby budou až za řadu měsíců. Já bych chtěl poprosit, pojďme se vrátit k té věcné rovině projednávání této zprávy. A jinak se mi chce říct: jménem zákona, vážená vládní koalice, je čas, abyste se rozešli.
Většinou to nedělám, ale pokusím se pomoct panu místopředsedovi Bartoškovi. Tak třeba takto. Chápete to? Další otázka jiného člena vyšetřovací komise. Pane ministře, jak to děláte, že jste tak dobrý? Makám pořád.
Prosím, pokračujte, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Dovolte mi konstatovat, že odpoledne se ještě o reorganizaci policie tady nemluvilo. Já jsem přihlášený s přednostním právem po panu Kalouskovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl hluboce omluvit všem členům vyšetřovací komise za to, že oblíbený válečnický pokřik východňárských divochů Kalousek! Teď nemáme bod interpelace. Bez ohledu na to, že to byly zmatené bláboly, hlavně prostě tu otázku nikdo nepoložil. Já jsem polichocen, byl jsem v životě už leccos, byl jsem dokonce už jednička, ale dnes poprvé jsem byl polichocen titulem interpalice. My vám pravděpodobně tu radost uděláme, pro ta vystoupení, kterými jste tady naprosto zbytečně rušil bod, tak prostě svoláme mimořádnou schůzi na vaše zjevné daňové podvody. A bude dostatečný prostor k tomu, abyste se k tomu mohl vyjádřit. A já jsem vděčný vyšetřovací komisi, že nám řekla, jak to je, protože to je orgán Poslanecké sněmovny. Orgán Poslanecké sněmovny, který rozhodoval, znovu opakuji, všemi hlasy. Snaha o dehonestaci jejího předsedy je směšná, komická, trapná. A jestliže pro ten text se vyjádřilo všech sedm členů komise, takže tomu textu můžeme věřit, protože to byli naši zástupci, které jsme tam s plnou důvěrou poslali. Tak jako TOP 09 s plnou důvěrou do té komise poslalo pana Korteho, tak ANO tam s plnou důvěrou poslalo pana Chalupu, ODS tam s plnou důvěrou poslala pana Blažka, mohu pokračovat. Naše názory, ideová východiska se v této Sněmovně různí, ale každý jsme tam měli svého zástupce, kterému plně důvěřujeme. A všichni se shodli na faktech, která jsou nám předložena. A zpochybňovat tato fakta, říkat jim šaškárna, je opovrhování parlamentní demokracií, pane ministře. Vy se zodpovídáte této Sněmovně a vy važte slova! Nejste všemocný, omnipotentní, byť se tak cítíte.
Děkuji za slovo. To znamená, vypouštím z toho ministra spravedlnosti a Poslanecká sněmovna žádá vládu.
Mohu podrobnou rozpravu ukončit, pokud se nikdo nehlásí - ale hlásí se s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Hromada z toho se nám nelíbí. Ale na to máme právo zrovna tak jako každý z vás, kolegyně a kolegové, má právo na jiný přístup. Všichni členové vyšetřovací komise hlasovali pro ten závěr, pro tu zprávu, a tedy i pro ten návrh usnesení. A celá ta situace tady mi připadá, že tedy dobře, komise skončila, vyšetřování skončilo, zapomeňte, jdeme do toho znova. Žádám proto o čtvrt hodiny, pardon 20 minut přestávku na poradu klubu KSČM.
Prosím vás, když se tady operuje tím, že snad policejní prezident měl být namočen do nějaké podezřelé komunikace prostřednictvím podezřelých telefonních čísel a telefonů, tak ono je to výrazně složitější, ta cesta, než jak je tady občas zjednodušeně prezentováno. Takhle je to složité.
Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jan Hamáček. Po něm s přednostním právem pan vicepremiér Andrej Babiš. Máte slovo, pane předsedo.
Proto já prostě nemohu mlčet k tomu, co jsem slyšel dnes odpoledne na tiskové konferenci pana ministra financí. Já pokládám výroky pana ministra financí na adresu vyšetřovací komise za naprosto skandální a nepřijatelné. Já je pokládám za zpochybňování základů demokracie v České republice. My jsme parlamentní demokracie. Poslanecká sněmovna je nadána kromě jiných pravomocí také pravomocí ustavovat vyšetřovací komisi. Vyšetřovací komise má pravomoci policejního orgánu. A já prostě nemohu akceptovat to, co zaznělo na tiskové konferenci pana ministra financí. Já rozumím tomu, že se panu ministrovi nelíbí závěry této komise. A ta závěrečná zpráva byla schválena, pokud vím, jednomyslně. Co mě zarazilo dále, bylo to, že pan ministr financí - já jsem rád, že dorazil, a možná k tomu něco řekne - že se neobtěžoval přijít na jednání Poslanecké sněmovny a ty své výroky nám sem posílal telemostem. Ale já bych opravdu prosil, aby pan ministr mírnil svá slova v této věci. A za ty výroky, které už pronesl, a tím pádem už je nevezme zpátky, tak aby se za ně omluvil.
A s přednostním právem nyní vystoupí pan ministr financí Andrej Babiš.
No já jsem přišel na ty interpelace. Dneska jsem výjimečně udělal výjimku, těšil jsem se na ty dluhopisy pana Kalouska. Já skutečně tu vyšetřovací komisi považuju za šaškárnu. A v té vládě seděl pan Schwarzenberg, pan Kalousek, pan Fiala, všichni jste tam seděli. Ten nemá žádnou tradici v korupci, tak my jsme chtěli jeho. No ale nějak jste si to odhlasovali. To je pro lidi, aby věděli, to je ta zvonková dráha z Olomouce do Ostravy, kde házeli odpadky do základů té dálnice a kde Euroviu zastupuje nějaký pan Radek Pokorný, blízký přítel pana premiéra. Také to dopadlo. Pan Birke to řešil tak, že to nedořešil. Takže ty komise jsou takové, jaké jsou. A já na tom nemám důvod co měnit. Já jsem zažil tu komisi a celý ten můj... A probíhalo to tak, že tady pan kolega Korte mě tam zkoušel a pan Bartošek a pan Dolejš, blízký přítel pana Ratha. Protože já jsem se s panem Šlachtou potkal asi pětkrát a vždy tam byl pan Laube a vždy mi šlo o život. Jednou mě chtěla zabít hazardní lobby, potom albánská mafie, potom nějaký prášek a nevím co. A všechna ta setkání byly na půdě Ministerstva financí. A pan ministr Chovanec si to pamatuje. Tam zase albánská mafie mi chtěla unést dceru. Já se nemám komu omlouvat. Tak já bych přešel na tu interpelaci s dovolením. Takže kdy začal příběh s korunovými dluhopisy? No musíme se vrátit do roku 2011, do doby, kdy Miroslav Kalousek na Ministerstvu financí finalizoval přípravu detailů svého velkolepého projektu spořicích dluhopisů pro občany. Hned poté, co se po krátké přestávce vrátil v roce 2010 do funkce ministra, oznámil jako jednu ze svých priorit - návrat ke svému projektu, jehož základy začal pokládat v roce 2009 dluhopisům pro občany. Jak ale přimět lidi, aby místo toho, že si své volné peníze -
Prosím všechny, kteří nahlas hovoří, aby tak činili v předsálí, nikoliv v sále.
Pan Kalousek věděl, že vyšší úrok už nastavit nemůže. Otevřeně se hovořilo o defraudaci.
Vlastní práce komise pro reorganizaci policie. To je nemravnost, to si myslím, že bychom měli také řešit. Já jsem byl velmi překvapen, že za týden byla najednou na stole reorganizace policie. A ta obava byla jednoduchá a prostá. Před zahájením operativně pátrací činnosti formou získávání poznatků ze zájmového prostředí oprávněný policista informuje svého přímého nadřízeného, nebo v době jeho nepřítomnosti příslušného vedoucího policistu.
Celorepublikové útvary řídí náměstek policejního prezidenta pro SKPV, který je podřízen policejnímu prezidentovi a pro výkon své činnosti potřebuje určité informace o probíhajících trestních řízeních. Na základě shromážděných podkladů lze usuzovat, že změna proběhla s cílem mít sjednocený přehled o probíhajících trestních řízeních. Nelze však dovozovat, že by tyto informace měly být předávány neoprávněným osobám. Komise také opakovaně v rámci výpovědi svědků zaznamenala názor, že mezi oběma útvary, zejména mezi jejich řediteli, neprobíhala dostatečná komunikace a že existovala dokonce určitá řevnivost mezi orgány ÚOOZ a ÚOKFK. Tato situace však nikdy nebyla ze strany nadřízeného, kterým byl náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube, kázeňsky řešena. Naopak, vedoucí těchto útvarů pobírali vysoké odměny za svoji práci, což potvrzovalo, že s jejich prací byla do určitého okamžiku spokojenost, a mohlo budit dojem, že vše dělají správně. Vnímání rozsahu potřebných informací je ale různé. Řeší se v nich pouze možný vznik týmu TEMPUS 2 a zařazení problematiky kyberkriminality na ÚOOZ. Současně je důležité upozornit na to, že 9. června 2016 byla Robertu Šlachtovi nabízena pracovní pozice ve stejné platové třídě v nově vznikající NCOZ. Robert Šlachta tuto nabídku neakceptoval s odůvodněním, že se na vzniku nového útvaru nechce podílet. V rozhovorech v případu VIDKUN, které byly vyšetřovací komisi předloženy jako relevantní, není konec Roberta Šlachty spojován s tím, že by se ho Zdeněk Laube nebo Tomáš Tuhý chtěli zbavit. Jaké informace a komu konkrétně, se v nich neřeší. V předložených přepisech figuruje bývalý náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Karel Kadlec, který získával od dalších policistů informace, ke kterým neměl mít vzhledem ke svému služebnímu zařazení přístup. Věc nadále vyšetřují orgány činné v trestním řízení. Karel Kadlec a Ivan Kyselý ve vzájemných rozhovorech hodnotí i další policisty. Mimo jiné předpokládají, že každý policista, který je zařazen na vyšší pozici, dává někomu informace a je někým řízen. V tomto smyslu oba hovoří o Robertu Šlachtovi, Zdeňku Laubem, Tomáši Tuhém, bývalém řediteli Liboru Krejčiříkovi a dalších. Pouze to tuší, předpokládají, respektive z jejich rozhovorů nelze dovodit kdy, v jakých případech a v jakém rozsahu by se tak mělo dít. Ačkoliv některé části zachycených rozhovorů mají spekulativní charakter, nelze hovory jako celek zcela opomíjet. To naznačovalo zejména veřejné vyjádření Jiřího Komárka o podezření z brutálního úniku informací ze strany Tomáše Tuhého. V době rozhovoru bylo vyšetřování možného úniku informací teprve na začátku. To znamená, že v době, kdy rozhovor probíhal, nikdo ze zúčastněných nemohl znát jakoukoliv případnou spojitost Tomáše Tuhého nebo Policejního prezidia s únikem informací o realizaci. To, že měl přepis k dispozici, připustil až v rámci třetího výslechu po opětovně položeném přímém dotazu. Věc v současnosti prověřují orgány činné v trestním řízení. Lze shrnout, že prověřování úniku informací o možné realizaci v TESCO SW bylo legitimní. Některé skutečnosti uváděné v usnesení GIBS o odložení věci byly chybné. Z telefonního čísla s koncovkou 312 nebyla zaslána podnikateli Davidu Tesaříkovi žádná varovná SMS. David Tesařík zřejmě něco věděl, na uvedené číslo však pouze zaslal žádost o případné podrobnosti k tomu, že si má někdo pro někoho přijít, pokud je adresát zná. Na druhou stranu je nutno objektivně konstatovat, že komunikace s 312 proběhla a David Tesařík od ní určité informace získat chtěl.
Ústní interpelace Nejprve mi dovolte, abych přečetl omluvy. Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka je omluven, budou ústní interpelace poslanců na ostatní členy vlády následovat bezprostředně po vyčerpání interpelací na předsedu vlády.
Pěkné odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo.
Děkuji paní poslankyni. Její návrh jsem zaznamenal. Další v pořadí je vylosován pan poslanec Hovorka.
To znamená v podstatě vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce. Chci se zeptat, proč není možné tuto společnost sfúzovat s Nemocnicí Na Homolce, jestliže se jedná o vysoce ziskovou společnost. Myslím si, že tak by to mělo být a tak by postupoval každý řádný manažer nemocnice.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Poprosím tedy pana poslance Jiřího Zlatušku, aby vystoupil se svojí další interpelací. Poprosím pana poslance Marka Černocha, aby vystoupil se svou interpelací na pana premiéra.
Děkuji za slovo. Já své interpelace na pana premiéra také stahuji.
Já děkuji, pane poslanče. Vaše přihláška byla stažena. Další v pořadí pan poslanec Jiří Valenta. Také mě navštívil před zahájením jednání a stáhl svoji přihlášku. Dalším v pořadí je tedy pan poslanec Václav Snopek - ten také stáhl svoji interpelaci. A dalším v pořadí je tedy pan poslanec Ladislav Šincl, kterému tímto dávám slovo a může vystoupit se svou interpelací na pana premiéra.
Je nehorázné mít za stejnou práci nižší plat na obdobných pozicích jen pár kilometrů přes hranice. Jedním z možných řešení by mohlo být zvýšení minimální mzdy. Například v Německu je minimální mzda přes 38 tis. korun. U nás dnes je 11 tis. korun. Proto je podle mého názoru potřeba minimální mzdu dále zvyšovat, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby lidé nebyli závislí na sociálních dávkách. Čeští zaměstnanci patří v rámci EU mezi ty, kteří v práci tráví nejvíce času, a dostávají za to v EU skoro nejméně. Strany vládní koalice se zavázaly ke zvyšování minimální mzdy na úroveň 40 % průměrné mzdy v koaliční smlouvě.
Já jsem v roce 2011 dal trestní oznámení na financování letecké záchranné služby. Já jsem samozřejmě interpeloval pana ministra. Pan ministr mně samozřejmě odpověděl naprosto v souladu se zákonem, že to tak je, a já mu zde slibuji, že už ho prudit v této věci nebudu, ale spokojen nejsem. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, kromě toho, že jsem poslankyně, jsem také původně novinářka. Ono to v člověku nějak zůstane. To není o tom, že novinářem člověk kdysi byl a potom už není. Považuji za svoji povinnost prohlásit na tomto místě, že se nechci zabývat tím, do jaké míry je relevantní závěr vyšetřovací komise. Jak už zde mnohokrát zaznělo, co není prokázáno, ještě zdaleka neznamená, že se nestalo. Ale odmítám akceptovat závěr vyšetřovací komise jako hřmotný alibismus pro všechno, co právě prokázáno nebylo. Vyšetřovací komise není arbitr, který rozhoduje o vině či nevině, ale je to orgán, který se snaží cosi zjistit, zařadit do kontextu a posléze s tím seznámit nás poslance. Dnes nám předkládá závěry o tom, že něco zjistil a něco se mu zjistit nemuselo podařit. S tím samozřejmě lze souhlasit. Já si teď asi dovolím dost a za svým tvrzením si ale stojím. S tím samozřejmě musím souhlasit, je to tak. Jedno z nich je Milan Pospíšek. Nevím, jestli vůbec se neztratil z řad policie v době ještě před vznikem vyšetřovací komise, takže je možné, že komise už vůbec neměla šanci ho vyslechnout. Ale já se zastavím u toho, kdo to je Milan Pospíšek. Zatím nikdy nezaznělo, jakým způsobem docílil své poměrně závratné policejní kariéry. To jsou fakta. Žádné spekulace, pouze fakta. A my si je teď připomeneme, protože to je důležité s ohledem na všechny právě tyto neprokázané jevy. Vratislav Kutal byl policista, šéf hospodářské kriminálky v okrese Šumperk. Odešel z důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat.